Já bych se k tomu jenom krátce snad vyjádřil.
Tak já se omlouvám, paní poslankyně, teď mi to tady naskočilo.
Tak jenom aby nebylo mýlky.
Děkuji.
Dámy a pánové, významným opatřením proti zneužívání oddlužení má být dohled insolvenčního správce. Proto navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu číslo 1390 úpravu mířící k odstranění přetrvávajících výkladových nejasností odborné veřejnosti o tom, jakým způsobem insolvenční správce vykonává svoji funkci. Insolvenční správce má vykonávat svou funkci osobně, prostřednictvím svého zaměstnance nebo zaměstnance dlužníka. Obdobně jako například u notářů se také vylučuje široké zastoupení insolvenčního správce třetími osobami na základě smlouvy. Navrhovaná změna rovněž upřesňuje odpovědnost insolvenčního správce za škodu nebo jinou újmu způsobenou osobami, jichž může využít pro výkon své funkce. Požadovaná odborná praxe se potom podobá odborné praxi vyžadované pro insolvenčního správce samotného.
Já vřele souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že dneska konkurenční výhoda každé firmy je v lidech. To přece nemůže být pravda, protože tím prostě ten zaměstnavatel ztratí svou konkurenceschopnost na trhu práce. Takže to asi není úplně relevantní argument.
Já už jsem nechtěl vystupovat, přesto toto si zaslouží jednu krátkou repliku a reakci. Každá firma se snaží získat ty nejlepší. Takže tento můj argument určitě dlouhodobě platí.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych to rád trošku shrnul, protože to tady bylo opravdu velice hektické. A to už jenom v rámci srovnání se světem. Z toho tři dny má třeba taková kolébka demokracie, jako je Velká Británie, nebo taková kolébka sociálních výhod, jako je Itálie nebo Francie. To jsou země tradiční. Nebo Rakousko, Španělsko, Švýcarsko. Tak to prostě chodí, a jestli nechcete, aby ta firma klekla, a ti zaměstnanci, pokud jsou kvalitní, nechtějí, aby přišli o práci, které si váží, tak to prostě tak je. To je jenom tak na okraj. A teď se pojďme věnovat tomu, co je velice důležité a co si musíme říct. A to tady nikdo z vás nezmíní. Protože vy nežijete ten reálný život. A zase říkám na rovinu, nechci o vás pochybovat. Já vím, že jste chytrý, ale bohužel ta realita je úplně někde jinde. A teď poslouchejte, co je důležité. A ten dotyčný zaměstnanec tomu zaměstnavateli ani nezavolá. Takže zaměstnavatel očekává, že zaměstnanec je na pracovišti, a najednou zjistí po půl hodině, že ten zaměstnanec tam není. Výroba stojí, tu práci musejí udělat jiní, protože za něj bohužel nebyla přijata náhrada do té práce. To stačí. Nemusí říkat: je mi tohle a je mi tohle. Takže nad tím bych potřeboval, abyste se zamysleli. A druhá věc, kterou bychom měli dát dohromady s důchodovou reformou. Všichni povídáme a všichni nic nevymyslíme. Takže já bych navrhoval následovné a je to velice jednoduché. Každý z nás odvádí sociální, zdravotní, daně. To jsou tři konta. Účet - každý měsíc dostaneme výpis z tohoto konta. Víme, kolik jsme tam poslali, ale budeme i vědět, kolik jsme z toho čerpali. A pojďme těm lidem, kteří tam spoří ty penízky a nečerpají, dát nějaké výhody. Já vím, že se to nepodaří okamžitě, že než se to nastartuje, tak to bude trvat třeba i deset let, ale věřte tomu, že to funguje. Já jsem ve své firmě už před 25 lety zavedl, že když ten člověk chodí do práce, tak za to má - jenom za to, že přijde do práce - tisíc korun navíc. Ne denně, za měsíc. To je krásný, že jo? Takže to jsem zavedl. Protože si vážím těch zaměstnanců a jsem rád, že chodí do práce. A věřte tomu, že to je to největší bohatství, které v dnešní době mám, a jsem za to hrozně rád, že zaměstnanci chodí do práce. Přesto jsme v těch pěti procentech. Zvýšili jsme lidem to, co dostanou za nemocenskou, a vzrostly nám platy. Takže zase ti lidé, kteří toho zneužívají, toho začali využívat.
Děkuji. To byla paní poslankyně Jana Levová. Žádného dalšího zájemce nevidím. Já tedy tímto končím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Takže já tedy přečtu jednu omluvu, která mi tady přistála na stole. Nyní tedy přistoupíme k tomu, že zahájím podrobnou rozpravu. Děkuji. A nyní tedy vyzývám pana poslance Jana Bauera a připraví se pan poslanec Dominik Feri.
Jedná se o definici nepoctivého záměru. Chtěl bych moc poprosit pana ministra, protože mám i relativně pozitivní odezvu od příslušného ministerstva, že to je návrh hodný diskuze, případně i podpory. Navrhovaný výčet kromě toho odráží ustálenou judikaturu ohledně posuzování nepoctivého záměru dlužníka. Tolik můj pozměňovací návrh.
Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které najdete jako sněmovní dokument 1363, 1380 a 1413, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě a samozřejmě obsahují písemné odůvodnění.
Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Marek Benda a připraví se paní poslankyně Jana Levová. Děkuji.
Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Jedná se tedy o vládní návrh zákona, který už byl předložen v minulém volebním období. Smyslem tohoto návrhu zákona je otevřít institut oddlužení širšímu okruhu osob. Mimochodem téměř 30 % z nich v tom režimu oddlužení zaplatí 100 % svých závazků. Dnes máme v České republice skoro milion lidí v exekuci. Když k nim připočteme jejich rodinné příslušníky, osoby, které jsou na nich závislé, tak se potom dostáváme na číslo ještě výrazně vyšší. Přitom platí, že většina z nich na sobě má více než jednu exekuci, to znamená, podléhá více exekucím. Ten institut oddlužení by se měl tedy otevřít širšímu okruhu lidí, než jsou pouze ti, kteří jsou schopni splatit alespoň 30 % svých závazků během pěti let. To je ovšem poměrně velká zkratka. Kolik splatí během těch pěti let, v zásadě není úplně rozhodné. Zároveň dojde k tomu, že stát přestane vyplácet případné sociální dávky tam, kde by je vyplácet neměl, protože budou přiznávány legálně příjmy a řada lidí z toho režimu vypadne.
Také děkuji. Než postoupíme dál, mám tady omluvu. Omlouvá se nám pan poslanec Vít Rakušan od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Já se těším na tu debatu, která snad bude věcnější a zajímavější než ta, co proběhla před pár minutami. Někteří z nich by v podstatě pod tou knutou exekucí žili navždy.
Podívejme se na malou firmu, která má jednu účetní - nebo jednoho účetního, abych byl genderově vyvážený. Ti taky někdy čerpají dovolenou, mohou být nemocní. A co musí dělat s tím nemocenským lístkem? Běhat na sociálku. Dokonce i z měsíce na měsíc. Tady bychom se měli zaměřit a snížit byrokracii. Vezmete si nemocenský lístek, přijedete, už ten opruz, že tam musíte jet, třeba nepodnikáte v okresním městě, kde je pobočka. Přijedete tam a na co narazíte? Ale máte své povinnosti. To by zaměstnavatelům opravdu odebralo část byrokracie. To je zase přenášení povinnosti státu na zaměstnavatele. Jak má zaměstnavatel dokumentovat, a někteří se o to pokusili, když potkali čirou náhodou člověka na nemocenské tam, kde být neměl v té době, kdy se podle papíru léčil. Myslíte, že se dovolali něčeho, že se něčeho domohli? Řešíme tady vlajkovou loď... Já tento zákon nepovažuji za tak důležitý, protože si myslím, že by se měl zamítnout, ale považuji to fakt za neslušné. Já jsem tady dopoledne ministryni viděl u jiných zákonů, třeba zdravotních. A když je tady zákon z jejího resortu, tak tady prostě není. V jednací den Poslanecké sněmovny. To není žádná vlajková loď, to je nějaká polorozbitá bárka. Pošleme tu nemohoucí bárku ke dnu a zamítněme ten zákon, až o tom budeme hlasovat.
Děkuji.
Nevím, kolikrát jste paní ministryni jmenoval, nestačil jsem to ani počítat, ale už si to odpusťte. Odpusťte si to, bavíme se o poslaneckém návrhu, ne o návrhu ministerském, lépe řečeno vládním. Zavzpomínejte, myslím si, že na to budete mít dost času během dnešního jednání, a to i bez přestávky. Co se týče paní ministryně, byla tady, měla tři nebo čtyři jednání, snažila se být celou dobu v sále. Jenom vás chci upozornit, že její čas je tak jednoduchý, že včera zhruba do 22.15 byla na sociálním výboru. Do noci. A samozřejmě má ministerské povinnosti, proto není v Poslanecké sněmovně. Není na žádné kampani.
Taky jsme ještě hodinu jednali o celostátním referendu. Tak to mě nedojímá, že paní ministryně jednala na sociálním výboru. To, že není na kampani, je dobře, to kvituji. To není technický návrh zákona, na kterém se všichni shodneme. Názorový rozpor, chci říct. A to není úplně dobrý systém na přijímání zákonů. Ale myslím si, abych se vrátil k tomu, co říkal Roman Onderka, ano, i my jsme podali špatné návrhy zákonů.
Pan poslanec Jiří Dolejš, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Onderka. Prosím.
Jestli je vám líto, že tady není ten či onen obličej. Jestli je to v koaliční smlouvě a jestli to část koalice nedodrží, je to její vizitka.
Okno jsem žádné nerozbil. Pokud on ano, tak ať nahlásí které. Doufám, že nebylo v Poslanecké sněmovně.
Nemám přihlášené žádné faktické poznámky, žádná přednostní práva. Končím obecnou rozpravu. V tomto okamžiku zahajuji podrobnou rozpravu. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí tak, jak vidíte na tabuli.
Já vás ještě chvíli přeruším.
Přečtu doporučení garančního výboru. Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.
Vidím, že se hlásí pan předseda Stanjura s návrhem jiné procedury. Prosím. Omlouvá se nám pan předseda vlády Ing. Andrej Babiš po celý jednací den z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Já mám návrh změny procedury, a to v těch hlasovacích bodech pod bodem A, k bodu B a C nemám nic.
Došlo tady ke změně procedury hlasování. Nemám s tímto problém, co navrhl pan kolega Stanjura.
Dobře. Děkuji. Kdo je proti? Budeme postupovat podle toho protinávrhu a prosím paní zpravodajku, aby nás tím provedla.
Návrhy legislativně technických úprav nebyly předneseny.
Děkuji. Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 206 bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 161, proti nikdo. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Takže já se rozhlédnu po sále... Táži se znovu na závěrečná slova. Zpravodaj pan poslanec Chvojka, navrhovatel pan ministr Kněžínek? Předložený návrh uvede za navrhovatele poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.
Vážené dámy, vážení pánové, projednáváme ve druhém čtení sněmovní tisk 140, který se týká sníženého DPH na jízdné ve veřejné dopravě. Jak jsem avizovala v prvním čtení, do rozpočtového výboru jsme předložili pozměňovací návrh. Rozpočtový výbor tento pozměňovací návrh přijal a také doporučil Sněmovně ke schválení naši verzi.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně - kde je popis služby. Já už to nebudu dále přesně číst, máte to ve svých tiscích.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se vyjádřila ke sněmovnímu tisku 140, což je novela zákona o dani z přidané hodnoty. Velmi pozitivně ve svém a v dalších regionech vnímám, že se na mě především senioři obracejí, že opravdu tyto slevy jim přinášejí, že daleko více cestují. Víte sami, že se snižovalo DPH na léky, a léky zůstaly v lékárnách stejně drahé. Ten dopad do státního rozpočtu a dopad do rozpočtů měst, obcí a krajů je zhruba 940 milionů. V neposlední řadě bych chtěla říci, že kraje jsou především ti, kteří zajišťují a financují regionální železniční a autobusovou dopravu. Z důvodu toho, že tady není stanovisko jak Asociace krajů, Svazu měst a obcí a dalších organizací, které je nezbytné, tak si dovolím v tuto chvíli předložit procedurální návrh na přerušení tohoto sněmovního tisku do další schůze a poprosila bych vás, pane předsedající, abyste o tomto návrhu dal hlasovat.
Protože je to procedurální návrh, tak budeme hlasovat neprodleně.
Nicméně přece jenom existují metodiky a existuje kvantifikace. Já nechci nic jiného, protože ve státních závěrečných účtech se můžeme dočíst dopad karenční lhůty do bilance nemocenského pojištění a v návrhu tohoto zákona se můžeme dočíst předpokládaný dopad do veřejných rozpočtů. Já těm číslům nevěřím. Tak prostě to je přesně to, o co jsem vás chtěl poprosit. A já jsem teď nechtěl od vás nic jiného, než abyste nám ta čísla řekla.
Také děkuji.
Byl jsem vyzván k reakci, tak budu reagovat, ale věřím, že jenom jednou. Pan předseda Kalousek, jak Columbo, říká: jeden z vás lhal, tak kdo z vás to byl? Řekl jsem, že je na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde byla. Myslím si ale mimo jiné, že váš dotaz je nedůstojný. Vy tam také občas chodíte. Každý z nás tam občas musí. Paní ministryně byla na Ministerstvu práce a sociálních věcí a nelhal ani jeden z nás.
Také děkuji. Byl bych velmi rád, kdybychom se vrátili k bodu jednání. Paní ministryně stáhla svoji přihlášku, takže prosím pana poslance Kalouska.
Do toho mně věru nic není. Uvědomujete si sami, kolegové, jak jste trapní ve svých lžích?